Fakt ne. Ale dobře, nevím, co je horší, jestli úmyslně, nebo neúmyslně. Říkal jsem to naprosto jasně. Já bych mohl vaše slova obrátit. Nechápu to tak. Vy ta rizika nevnímáte, my vás na ta rizika upozorňujeme.
Tímto návrhem jsme se zabývali v úterý 12. března tohoto roku. Návrh byl přerušen v rozpravě. Ano. Pan poslanec chce pokračovat, takže máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si tedy, jak před chvílí zaznělo, pokračovat ve svém přerušeném vystoupení z 12. března letošního roku. Dříve než přejdu k další fakticitě a argumentům, považuji za slušné, abych v krátkosti znovu připomněl to základní, co mne přimělo k reakci na diskusi v Senátu a postup Senátu. V případě navrženého zdanění finančního daru, který vybraným církvím nadělily koaliční strany prokorupční vlády Petra Nečase, jde prý podle senátorů o nesoudnou, či dokonce protiústavní novelu.
Prosím, pane poslanče, pokračujte.
- a byla vedena v ideologické rovině za pomoci invektiv, ale i vyložených nepravd. Lze si to snadno ověřit. Zmínil jsem již a opakuji to dnes pro pořádek znovu, že oprávněný požadavek na zdanění nemravných církevních náhrad není jen věcí komunistů a není v rozporu s ústavním pořádkem, jak se to pokoušeli tvrdit někteří senátoři. Je legitimní, zcela legální, oprávněný a spravedlivý. Uvedl jsem také, že je to nezpochybnitelná skutečnost, že půda a lesy, na které si v ohromných rozlohách dělala a stále dělá nárok zejména římskokatolická církev a její hodnostáři, nebyla vlastnictvím církve. Většina jich spadla pod pozemkovou reformu uzákoněnou brzy po vzniku Československé republiky, tedy v roce 1919, a tehdy, jak známo, Komunistická strana Československa ve vládě nebyla. Tehdy se církevní hodnostáři hlásili právě k této skutečnosti. Ano, když chtěli zabránit parcelaci půdy ve prospěch drobných rolníků a bezzemků, církevní hodnostáři se hlásili právě k tomu, že ji potřebným rozdělovat nelze, protože nejde o půdu soukromou, o majetek církví, ale o majetek veřejný. Doložil jsem rovněž, že po osvobození republiky byl program revize a dokončení pozemkové reformy programem všech poválečných politických stran i strany lidové. Podobu tohoto programového prohlášení si dovolím znovu připomenout: Za druhé bude třeba provésti revizi všech případů, kdy při prvé pozemkové reformě zabraná půda byla propuštěna ze záboru, ač podle zákona do záboru patřila. Za třetí hodlá vláda také přikročiti k revizi přídělového řízení při tzv. zbytkových statcích. Pokud tedy někteří ideologové v Senátu vytahují strašidlo komunismu a pokud kardinál Dominik Duka se dokonce nestydí označovat zdanění církevních náhrad za komunistický zločin, musím se ptát: Chtějí snad senátoři a kardinál, který tak dychtivě natahuje ruku po penězích daňových poplatníků a který odmítá zaplatit daň, označit monsignora Šrámka a jeho lidovecké kolegy ve vládě za komunisty? A co třeba duchovní Josef Plojhar? Dokonce tvrdil, že otevřená, plodná a úspěšná spolupráce s komunisty v socialistickém státě může být příkladem i křesťanům v zemích s jiným společenským zřízením. A dovolím si také klást další otázku: Má snad být zločinem zdanění nemravného daru církvím, placeného z peněz daňových poplatníků?
Nyní paní poslankyně Jana Krutáková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, pane ministře, členové vlády, kolegové, kolegyně. Dovolte mi, abych se připojila ke svým dvěma předřečníkům, kteří konstatovali s radostí to, že se nám na stole tady objevila právě novela zákona o lesích. Přesto musím říct, že právě k těmto odborným lesním hospodářům mám určité výhrady a výhrady mám i v bodech, které se týkají povinností vlastníků lesa.
Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, který je přihlášen do rozpravy.
Příznivci bezzásahovosti říkají, že se lesy samy obnovují. Že tam, kde dříve stál zelený smrkový les a kde dneska stojí pouhé kůrovcové souše, vyrůstá nový les. Nynější zonace, která probíhá na území Národního parku Šumava, směřuje ať tak či onak k oné nadpoloviční bezzásahovosti. Takže nebude jasné, jakým způsobem bude moci se o tyto lesy starat. Podle mě samotná příroda neposkytne kvalitní nový les. Podle mého názoru je vzorem pro ostatní státní vlastníky. To je moje připomínka k předřečníkům. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc. Máme zde kromě státních vlastníků také celou řadu soukromých vlastníků. Zmiňoval je pan kolega Jurečka jako lidi, kteří se starají o les a potřebují mít jistotu, že jejich péče, která je v tuto chvíli nevýnosná, nepřináší výnosy, bude státem oceněna. Orgán státní správy lesů může za mimořádných okolností přijímat opatření obecné povahy, kterými může ukládat celou řadu věcí pro nápravu té dané mimořádné situace. A pak ještě poslední věc bych chtěl zmínit. Oni tedy také dneska nešli do školy, šli za školu, šli na Malostranské náměstí demonstrovat za klima, za to, abychom se více věnovali ochraně klimatu. Kolegové piráti hned přičinlivě navrhli zařazení bodu Zpráva vlády o klimatické změně. Ta byla vetována našimi kolegy. Už je zařazený? Výtečně! Pane předsedo, děkuji vám za vaši připomínku. Ti žáci tam demonstrují.
To jsou Novomlýnské nádrže. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Připraví se pan zpravodaj Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem přesvědčen, že toto je zcela mimořádná situace. Tento zákon je jedině krokem k tomu, abychom to posunuli dál.
Nyní faktická poznámka pana poslance Josefa Kotta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Josefu Kottovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy.

Jsem za to velice ráda. Já chápu, že se nejedná jenom o sociální služby, že jsou tam další záležitosti.

Také bych chtěla říci, že i ten zvláštní příplatek na těch zhruba, tady paní kolegyně Vildumetzová řekla, že se o něm hovořilo, zhruba 500 milionů. Jsou to jenom výpočty, které asi dostala v rámci Asociace krajů. Každopádně bych to zahrnula do těch 2 miliard.

Také chápu, že těch financí není, jako že bychom rozdávali tam a zpátky. Ale to je přesně o tom, co tady hovoříme už jenom u toho příspěvku na péči, že my neděláme systémová rozhodnutí. Vezměte si, že jenom u příspěvku na péči dneska dochází k navýšení na 31 miliard za rok. Ale o těch pobytových zařízeních jsme se vůbec nebavili. Opět se to všechno posouvá.

Když řeknu A, tak řeknu i B. Ta věta, kterou jste citoval, ta v tom materiálu samozřejmě je. Je to v té kapitole Navrhovaná řešení za Piráty. Nicméně musíte vždycky uvést celou věc, nejenom vytrhovat z kontextu. To je k těm věčným časům.
Můžete se přihlásit, ale mám tady faktické poznámky, takže až potom.
Tak, děkuji. Nějak to nepomáhá.
Pan poslanec Milan Feranec s faktickou poznámkou.
Ten materiál se projednával dvakrát. Já jsem použil tedy expresivnější výraz. Takže projednával se.
Děkuji. Pan poslanec Polanský je přihlášen do rozpravy z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže teď se tady bavit o těchto věcech...
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jan Lipavský s faktickou poznámkou.
Ale od pana Faltýnka vždycky zaznělo "kdo měl zájem, tak jsem se sešel".
Děkuji.
My musíme přemýšlet už trošku jiným způsobem.
Děkuji. Takhle jste to probírali s námi na hospodářském výboru, pravděpodobně to bude i v záznamu na hospodářském výboru. Já si samozřejmě nepamatuji čas, ale vždyť jsme u toho všichni byli. Takže teď tady se lustruje Faltýnek, procesně, všichni do toho plivete, že máte pocit, že on překročil nějaké mandáty. Tady celkově jsme zbyrokratizovali všechny procesy jak ve Sněmovně, tak v řízení obcí. Podařilo se hlavní, a to je to, že se tam zrušily ty dodatky, které vlastně blokovaly normální neutrální soutěž, která dobře dopadla. To je všechno. Takže neříkejme tady nepravdy, protože řada z nás u toho byla.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Polanský a připraví se pan poslanec Marian Jurečka s faktickými poznámkami.
Fakt, nic takového se nestalo.
Jenom velice rychle, protože za sociální demokracii v této oblasti mluví naše paní ministryně, kterou samozřejmě podporujeme, a s vystoupením také z pozice sociální demokracie vystoupila Kateřina Valachová. Já ale chci reagovat a velmi silně se ohradit proti tomu, co tady zaznělo, že levice jenom rozdává. Jestliže podporujeme a vždycky jsme se snažili navyšovat platy, podporovat veřejné služby, tak to byla podpora růstu. A podívejte se na grafy hospodářského vývoje, jak to vypadalo za vlád sociální demokracie a jak to vypadalo za vlád pravice. Vnitřní spotřeba je silným motorem ekonomického, růstu, a pokud ho podseknete, tak to prostě nefunguje. Odmítám tady toto nálepkování. Cokoliv navrhujeme, cokoliv prosazujeme pro zvyšování kvality života lidí, to děláme s tím, že nám jde samozřejmě o lidi, o zaměstnance, o všechny další skupiny lidí, o dostupnost veřejných služeb a že nám jde také o prosperitu a rozvoj celé země. Tak to prostě funguje.
Nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Okleštěk.
Nikdo se nezamýšlí nad tím, že my ty prostředky máme, ale bohužel je vynaložíme na úplně jiné věci. Ale pojďme se na to podívat z druhé strany. Nemohli bychom ušetřit na tom, že bychom přesunuli tam, kde to je neekonomické, tato sociální zařízení tam, kde to ekonomické bude? A podívali se na hospodaření jednotlivých budov a jednotlivých sociálních zařízení? A věřte tomu, že bychom tam našli tolik peněz, že byste se všichni divili. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Oklešťka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To znamená, že když jsou vysoká procenta nárůstu v sociálních službách, co se týče mezd nebo platů, tak si musíme uvědomit, že to může znamenat výrazně nižší procento ve srovnání s platy v jiných oblastech.
S tím se já často setkávám v terénu. Pane poslanče, máte pravdu, podepisuji. Takže prosím pěkně, podívejte se sami u sebe doma v koalici, kolik na tyto možnosti... Taková je realita v České republice.
Nyní pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím. Nyní pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Okleštěk.
Děkuji za slovo. Jenom krátkou poznámku pro kolegu Bláhu vaším prostřednictvím, pane předsedající. Potom tady vedeme dlouhou debatu o tom, aby se ministerstva chytla za nos a začala pracovat koncepčně. To už bylo rozhodnuto.
Děkuji za výrazné dodržení času a prosím pana poslance Oklešťka s faktickou poznámkou.
Jestli jsem někde viděl opravdu krizový stav do budoucna při stárnoucí populaci, při nárůstu demencí a při potřebě péče, tak je to tedy sociální sféra.
Omlouvá se pan poslanec Ivan Bartoš mezi 16. a 19. hodinou dnes z důvodu jednání.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla velice poděkovat panu kolegovi Vítu Kaňkovskému za zařazení, vůbec za iniciaci tohoto bodu a i za formulaci usnesení, které bych chtěla velice podpořit, abychom tady schválili. Takže v tomto směru nemohu než podpořit samozřejmě toto dofinancování. Vidím, že koalice v tom asi velice intenzívně jedná i v průběhu tohoto bodu, ale zajímalo by mě několik věcí od paní ministryně, které jsou i ohledně řekněme velice důležitých změn financování do budoucna, tak abychom konečně se už oprostili od toho jenom z roku na rok financování celého sektoru, ale abychom nabídli perspektivu víceletého financování. Zpětná vazba z jednotlivých sociálních zařízení nebo zařízení, která poskytují sociální služby, z jednotlivých krajů je taková, že opravdu záleží velice na vůli toho kraje pomáhat i těm, kteří třeba nespadají, které nejsou zřizovány přímo kraji, které jsou neziskovými organizacemi atd. Potýkají se s čím dál většími problémy, ale je to samozřejmě kraj od kraje různé. To bylo období, kdy hejtmany byli sociální demokraté. Takže děkuji za pozornost.
Já také děkuji, paní poslankyně. Dobré odpoledne všem v tomto poklidném jednání. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Kobza, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura.
A poslední otázka, ta byla tedy na pana ministra dopravy, já nechci odpovídat za pana ministra dopravy, ta se týkala pana Jiřího Švachuly, jak se stal členem dozorčí rady ČD CARGO. Kolegyně, kolegové, na závěr mi dovolte říct, o co hnutí ANO celou dobu šlo v této záležitosti. Když se na to celé dívám zpětně, tak se to všechno povedlo. A chtěl bych říct, že se nestydím za to, že jsem si vzal mandát a pomohl k ukončení staré smlouvy a dojednání této úspory. A to, co jsem dělal, jsem dělal ve prospěch státu a daňových poplatníků. Já tomu rozumím, že to je směšná věc. Ale my si myslíme něco jiného. Takže strany, které tady dneska sedí ve Sněmovně. To mně připadá, přátelé, naprosto absurdní. Děkuji za pozornost.
Jsou tady tři faktické poznámky. První je pan poslanec Zaorálek, který není přítomen v sále, takže další je pan poslanec Polanský a připraví se pan poslanec Černohorský. Dále vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartošek a pan předseda Stanjura.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Myslím si, že ten rozdíl je zjevný.
Takže prosím, máte slovo.
Takže děkuji. Jak už jste zmiňoval a krásně tady citoval z registru lobbistických kontaktů - kdyby si vaše strana něco takového vedla, tak v tu chvíli by novináři nebyli až tak překvapení, že jste se s někým scházel. U ostatních kolegů, kteří jsou vždycky udivení, když si tam něco přečtou, že jsme se s někým setkali, tak je to výborná věc. Zaznamenáváme tam do těch lobbistických kontaktů všechno. Vím, že třeba kolegové z ODS v rámci koalice si to tam také pročítají a pak se případně doptávají, co jsme na těch schůzkách zjistili.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
A mám návrh nebo podnět. Berte to jako prubu. Děkuji.
Děkuji, jenom krátce. Já jsem si vždycky myslel, že zakázky se soutěží přes portál zadavatele, že se to nějak neovlivňuje včetně setkávání s šéfem ÚOHS. Ale je třeba si říct, že kdyby se každý choval tímto způsobem jako vy, tak nepotřebujeme ministra, nepotřebujeme ministerstva, pár lidí si rozhodí, jakým způsobem se kde jaká zakázka domluví, a vlastně nepotřebujeme ani zákony. Protože to vypadá, jak kdybyste byli nad zákony.
Také děkuji. A nyní paní ministryně Maláčová.
Já vím, že všichni asi z těch tří oslovených nebyli tenkrát členy této Sněmovny. Dneska máme téměř 16 miliard. Tak škoda, že tenkrát na to nedostatečné financování sociálních služeb neupozorňovali tito páni poslanci a paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího. Já budu velmi ráda jednat, pokud mi to umožní můj časový program. Budu se ale účastnit, jak už jsem zmínila, jednání Rady EPSCO. Ale nabídla jsem jiné termíny, velmi ráda se setkám s hejtmany.